Já jsem ve vedení jedné malé tisícihlavé obce už dvanáctý rok. Byl jsem ten, kdo tady bojoval za malé obce v rozpočtovém určení daní. Byla to moje obec, která zažalovala tuto zemi k Evropskému soudu pro lidská práva za daňovou diskriminaci malých obcí. Já vám chci říct prostřednictvím pana předsedajícího, že malé obce registr smluv určitě vydrží. A registr smluv není samoúčelný. Jestli chceme potírat korupci v této zemi, tak registr smluv není jenom o zveřejňování těch smluv a o boji proti korupci. Pro mě jako zastupitele obce je to strašně cenná informace, když vím, že můj starosta vyprojektoval ten a ten chodník za tolik a tolik peněz, že můžu vědět, že průměrná cena toho chodníku v České republice je tolik a tolik a můžu se svého starosty ptát, proč je ten náš chodník dražší!
Ještě s faktickou poznámkou pan předseda klubu Zbyněk Stanjura. A nyní poslední přihlášený pan poslanec Ivan Adamec. A mám ambici uzavřít rozpravu.
Doufám, že nebudu impulsem pro další rozpravu. Prosím vás, vím, o čem tady kolega Stanjura mluvil. To je můj názor. A já bych nerad, abychom právě k tomuto došli. Protože úmysl je jedna věc a realita potom může být druhá. Někteří tady byli. Určitě si vzpomínáte, jaký to byl převrat ve veřejné správě. Já vám můžu říct, jak to funguje dneska. Nicméně oni to mají i pro svůj profit. Jinak se ptají konkurenční firmy. Je to pravda. Víte, já jsem zastáncem toho, že zveřejňovat se má všechno, protože stejně když někdo něco chce, tak se to dozví. A nejhorší varianta je ta, že něco chci utajit. Takže já když chci něco utajit - a já to nedělám, prosím vás, nechytejte mě za slovo - tak zveřejním absolutně všechno.
Nejvyšší kontrolní úřad nemůže vyslovit žádnou sankci. Toto není klasická finanční kontrola, to je jenom veřejnosprávní postup, který je stanoven a opírá se o zákonnou proceduru. Další sankcí je vlastně potom do jisté míry zveřejnění toho nálezu pro veřejnost. Nestalo se tomu tak. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já provedu pouze krátké shrnutí. Předmětem úpravy je rozšíření rozsahu ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Tento tisk je doprovázen tiskem 44, který navrhované rozšíření ústavních kompetencí promítá do zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a který budeme projednávat v následujícím bodu. Tento tisk, jak již bylo konstatováno, ale nezískal podporu v Senátu. Vláda ve svém stanovisku vyslovila s projednávaným návrhem zákona souhlas, doporučila však v dalším legislativním procesu zohlednit několik připomínek. Za prvé, zpřesnění návrhu v souvislosti s jeho dopadem na oblast hospodaření veřejných vysokých škol. Za druhé, vláda rovněž navrhuje změnit pojem veřejná instituce za pojem, který se objevil v původních návrzích, totiž právnická osoba veřejnoprávní povahy.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan prezident Nejvyššího kontrolního úřadu jako host.
Považuji za nutné na úvod říci, že NKÚ není iniciátorem myšlenky rozšířit svoji působnost, kompetence nebo postavení. Na četné dotazy, které dostáváme, odpovídáme, že doporučujeme respektovat mezinárodní doporučení dané především Limskou deklarací. To zní: "Všechny finanční operace s veřejnými rozpočty mají podléhat kontrole příslušného účetního dvora, bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se to odráží ve státním rozpočtu." Tato myšlenka se ostatně stala součástí volebních programů některých stran. Dovolte namátkou některé z nich citovat: "Rozšíříme pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů." Návrh, který teď projednáváme, nenaplňuje závazek, který jste dali svým voličům. Ten jsme považovali za krajní kompromisní řešení. Když ovšem říkám do značné míry, narážím na jeden velmi podstatný detail. Předložený návrh výslovně zakazuje kontrolu hospodárnosti a účelnosti nakládání s majetkem obcí, měst a krajů, tedy zakazuje něco, co nyní NKÚ u státních a evropských prostředků kontrolovat může. Navrhované omezení působnosti NKÚ pouze na kontrolu souladu se zákonem pokládám proto nejen za nedostatečné, ale odporující Limské deklaraci i slibům, které jsem v úvodu své řeči citoval. Nejedná se tedy o rozšíření, ale o omezení současných pravomocí NKÚ. Dovolte mi toto tvrzení blíže vysvětlit.
U nás se to učilo v teorii státu a práva jako skupiny nátlaku. Kdo je proti? V hlasování číslo 8 z přítomných 181 poslanců pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Ano, prosím, tady jsou další návrhy. Prosím, paní kolegyně. Můžeme tedy hlasovat postupně, jak byly návrhy podány. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Návrh byl schválen. Dalším návrhem je návrh na výbor kontrolní. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 11 a ptám se, kdo je pro přikázání kontrolnímu výboru. Děkuji vám. Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro přítomnost prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji vám. Žádám tedy službu, aby přivedla pana prezidenta Miloslava Kalu. Myslím tím do jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Vítám tady mezi námi pana prezidenta. Budeme pokračovat řádným jednáním. Nejdříve se budeme zabývat bodem číslo Nejprve žádám, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Stanislav Polčák. Pane poslanče, máte slovo.
Já bych si dovolil v této části svého stanoviska být možná trochu obšírnější, byť jsem tak původně neplánoval. Chci nejprve zdůraznit, proč se touto novelou Ústavy zabýváme. Je to zejména proto, že v minulém volebním období došlo k neschválení této novely Ústavy rozšiřující kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, a to na půdě Senátu.
Požádal bych zástupce navrhovatele a zpravodaje o závěrečná slova. Nejdřív zástupce navrhovatele pan kolega Farský. Prosím, pane poslanče, vaše závěrečné slovo.
Nejprve ta osobní. Jsem skutečně sedmým rokem starostou města Semily a všechno zveřejňujeme. Já nemusím mluvit o teoretických odhadech času, já můžu uvádět ty praktické, protože se k tomu, ať už příklad Semil, přidaly. Diskutovali jsme tady nejvíc asi obce. To není malá částka. A snad jenom pro ty, pro které Rekonstrukce státu je rudým hadrem: Tento zákon a návrh tohoto zákona je starší než Rekonstrukce státu.
Děkuji zástupci předkladatelů a žádám o závěrečné slovo pana zpravodaje.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Podíval jsem se na facebookovou stránku této organizace, která chce páchat dobro, i když leckdy vám míří revolverem na hlavu. Nicméně podíval jsem se na jejich internetovou stránku a musím říci, že je nějaká diskuse a názory odborníků, právníků, zastupitelů, starostů nezajímá. Takže doporučení Rekonstrukce státu k návrhu zákona o registru smluv: "Návrh zákona o registru smluv považujeme za kvalitní a doporučujeme jeho další projednávání. Doporučujeme uspořádat pracovní seminář poslanců a odborníků, který by se věnoval dvěma bodům, o kterých se v souvislosti se zákony vede debata, a sice právním důsledkům tzv. sankce neplatnosti a také dopadu zákona právnické osoby ovládané státem a samosprávami. Zdůrazňujeme, že většina námitek vychází z neznalosti připravované právní normy." Takže toto je pohled občanské společnosti, která chce páchat dobro, na případné výtky.
Děkuji panu zpravodaji za zpestření závěrečného slova ve zpravodajské zprávě a přistoupíme k návrhů na hlasování. Ještě předtím oznámím náhradní kartu.
Děkuji panu poslanci Grospičovi. Zaznamenal jsem návrh na vrácení k dopracování. Další z řádně vystupujících je pan poslanec Jiří Štětina.
Také mi dovolte, abych se vyjádřil v několika větách k tomu, co si myslím o práci Nejvyššího kontrolního úřadu. Myslím si, že obavy z toho, že obce, případně i právnické či fyzické osoby budou mít zvýšenou svoji práci, protože tam přijde několik dalších kontrol, já si myslím, že to nehrozí. V tomto případě, jestliže bude mít NKÚ takovéto kompetence, tak samozřejmě si myslím, že bude již ta kontrola daleko méně prováděna.
Poprosím pana poslance Jana Zahradníka.
Je to zákon, který zavádí změnu Ústavy, tedy ústavní zákon, který má zvláštní postavení. Ještě se vrátím ke svým zkušenostem z NKÚ. Pamatuji si, jak v roce 2001 přišly první kontroly z NKÚ na tehdy nově vzniklé kraje. Samozřejmě, že již tehdy Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval určitou část hospodaření krajů, protože rozpočty krajů, jak víme, jsou z poloviny tvořeny průchozími dotacemi státních finančních prostředků. Územní samospráva, zejména obce, jsou kontrolovány krajskými úřady. Je na to již zaběhnutá metodika.
K tomu je možné uvést, že audit nebo kontrola legality zahrnuje podle zavedené praxe nejvyšších kontrolních institucí soulad se všemi právními předpisy, nikoli jen se zákony. Jako příklad možných výkladových problémů, které by vznikly při kontrole územních samosprávných celků výlučně z hlediska souladu se zákony, lze uvést kontrolu účetnictví. Kontrola účetnictví, která patří mezi tradiční kontroly vykonávané nejvyššími kontrolními institucemi, pracuje tak, že platný zákon o účetnictví výslovně odkazuje na prováděcí právní předpisy, tedy vyhlášky Ministerstva financí, a na normativní akty neprávního charakteru, jako jsou mezinárodní a české účetní standardy. Kontrola účetnictví výhradně jen podle zákona o účetnictví není prakticky realizovatelná. Chci také zdůraznit, že kontrola NKÚ nemá v žádném ohledu povahu správního dozoru a nepředstavuje tak zásah do činnosti příslušného územního samosprávného celku. Představa, že NKÚ bude hodnotit politická rozhodnutí reprezentantů územně samosprávných celků, je neopodstatněná a mohu vložit ruku do ohně za to, že něco takového se nikdy nedělo a dít nebude. Návrh, který máte na stole, v sobě nese i další významná rizika. Podle obecných legislativních zásad musí být právní předpis terminologicky jednotný. Již v této fázi legislativního procesu je tedy zřejmé, že u předloženého návrhu nebyl naplněn požadavek anticipované interpretace právní normy. Rozumějí se jím organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní a ostatní mimorozpočtové fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a ostatní organizace zařazené Českým statistickým úřadem do tohoto sektoru. Samotný pojem veřejná instituce se dále vyskytuje v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon uvedený pojem nedefinuje. Judikaturou je však vykládán v podstatně širším pojetí, než jaké je obsahem pojmu veřejných institucí podle zákona o státní statistické službě. Pojem veřejná instituce je používán i v poslaneckých návrzích ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, které byly rovněž předloženy vládě ke stanovisku. Vymezení pojmu veřejná instituce podle těchto sněmovních tisků, podle sněmovních tisků č. 43 a 44, a podle jeho dosavadního použití v právním řádu tedy není identické. Nemusím snad zdůrazňovat, že je nežádoucí, aby byl tento pojem pro účely různých zákonů včetně ústavních vymezen různě, a varuji před možnými dohrami, včetně těch soudních. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, povinnost chovat se hospodárně, účelně nebo efektivně ukládá obcím nejen zákon o obcích, jak si předkladatelé zřejmě myslí. Co zákon o finanční kontrole? Co třeba zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů anebo zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí? Rozumím správně vašemu návrhu, že nekontrolujeme účelnost a hospodárnost podle zákona o obcích a krajích? Nebo tím myslíte, že nekontrolujeme hospodárnost a účelnost podle všech výše jmenovaných zákonů? Návrh, který projednáváte, znamená, že kontrolu obcí NKÚ provádět nebude. Je to lepší řešení než tvrdit, že nový zákon dostane pod nezávislou kontrolu třetinu rozpočtu. S tou třetinou rozpočtu se totiž budeme trápit, trápit v nekonečných soudních sporech, kdy každý krok NKÚ bude předmětem žaloby. Navrhuji vám - vraťte předložený návrh předkladatelům k dopracování a požádejte vládu, ať připraví vládní návrh novely Ústavy, který projde standardním legislativním procesem. Pro ty z vás, kteří se cítíte vázáni svým podpisem tzv. Rekonstrukce státu, mi dovolte připomenout, že na základě slibu, který jste před pár týdny složili, jste vázáni především svým vědomím a svědomím. Nehlasujte pro něco, co ve svém důsledku zakládá na řadu problémů, a raději si dejte práci připravit skutečně kvalitní předlohu, která naplní vaše sliby. Je to jen ve vašich rukou.
Děkuji panu prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu. A teď s přednostním právem poprosím pana předsedu Občanské demokratické strany Petra Fialu.
Tato novela Ústavy byla přivítána zástupci odborné veřejnosti a nebyla ovšem z již známých důvodů projednávána. Ten důvod spočíval v tom, že byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna. Já jako zpravodaj tehdejších tisků, které byly projednávány, jsem považoval všechny otázky vyslovené jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak i Senátu za vyřešené. To je za prvé. I toto ustanovení bylo schváleno v minulém období napříč politickým spektrem. Vnímám i argumenty proti, ale do značné míry opět dochází k rozšíření kompetencí, pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Za druhé jsou peněžní prostředky, peněžní toky, které Nejvyšší kontrolní úřad má i dnes pravomoc kontrolovat, a to jsou ty nenárokové, řekněme dotační prostředky poskytované z veřejných rozpočtů. To je asi nepochybné. Ale vyžaduje se už třeba menší účast. Toto všechno bylo vydiskutováno tak, aby se zapracovaly připomínky ze všech stran.
Netrvalo dlouho a byli velmi překvapeni tím, že když tam v podstatě přijímali myšlenky Francouzské revoluce a domnívali se, že demokracie přivede kromě jiného i zmenšení státního aparátu, tak byli šokováni tím, jak strašně ten aparát narostl. A tehdy se mylně uvažovalo, že demokracie vždycky musí mít více úředníků, než je tomu ve státech jiných. A teď se ptejte, kdo vám bude postupně kandidovat do komunálních voleb, když dělat starostu již dnes není vůbec nic jednoduchého. Víte, k čemu to povede? A to by cílem být nemělo. A já si myslím, že jedna z těch věcí, které dnes projednáváme, zákonitě povede k tomu, že ti kvalitní lidé, kteří opravdu nemají zapotřebí jenom proto, aby tam zbohatli, jít do veřejné správy, do ní prostě nepůjdou, protože jim to nebude stát za to.
Děkuji panu poslanci Blažkovi.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zase s úctou k vašemu času jenom faktickou a velmi stručně. Za klub ANO bych chtěla říct, že my souhlasíme s principem posílení kompetencí NKÚ a že předpokládáme, že během legislativního procesu bude prostor k tomu, abychom otevřeli otázku kontroly samospráv tak, abychom se nedotýkali jejich ústavního práva na samosprávné hospodaření s majetkem. A dále potom kontroly obchodních společností s veřejnou majetkovou účastí, tak abychom se nedotkli jejich možnosti vůbec operovat na trhu. O tom jsem ale nechtěla mluvit, spíš jenom abych tady řekla stanovisko hnutí ANO. Na toto jsme zvyklí od evropských kontrolních orgánů. Když k nám jdou kontrolovat evropské projekty, tak vždy velmi dobře vyhmátnou právě ty rizikové, jdou na ně a bohužel taky nacházejí svá zjištění. To znamená, pokud bude známo, že na tu obec v té věci už byla kontrola jiného subjektu, tak tam už tu kontrolu nevykonávat.
S další řádnou přihláškou pan poslanec Blažek.
Zavedeme-li zásadu, že není možné kontrolovat dvakrát v téže věci, povede to k tomu, čemu někteří zdařilí podnikatelé říkají řízená kontrola. To znamená, objednají si kontrolu z určitého úřadu, kde někoho znají, aby vyloučili navždy do budoucna kontrolu kohokoliv jiného.
Děkuji panu poslanci Blažkovi. S přednostním právem pan předseda Občanské demokratické strany pan poslanec Fiala. Děkuji, pane předsedo, registruji to, je to stejný návrh, který už tu zazněl od pana poslance Grospiče. Takže je to druhý návrh. S dalším přednostním právem pan poslanec Fiala.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Hnutí Úsvit nepodpoří návrh novelizace ústavního zákona o kompetencích NKÚ, protože tento návrh de facto i de iure tyto kompetence snižuje a neumožňuje kontrolu všech veřejných rozpočtů. NKÚ tak nebude moci kontrolovat vynakládání prostředků z hlediska hospodárnosti. Definice pravomocí NKÚ musí být taková, aby se vykonávala kontrola veškerého hospodaření s veřejnými prostředky a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního správního celku. Tento návrh zákona nepodpoříme. Chceme prosadit takové znění, které umožní skutečně širokou a důslednou kontrolu.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
A abychom to přikryli, tak navalíme spoustu povinností na starosty a zastupitele. To byl krásný den!
Děkuji, pane poslanče. Poprosím pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo.
Takže přerušuji jednání Sněmovny do zítřka do 9 hodin ráno.
Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. První přihlášená do rozpravy je paní Jana Fischerová a připraví se paní Černochová.
Děkuji za slovo. A to jsou právě ty detaily, které se vám tady pokusím - některé budu sice opakovat, ale tím zintenzivníme ty připomínky, a některé budou zcela nové. Zákon váže na zveřejnění účinnost samotné smlouvy. Pokud nebude smlouva do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, zveřejněna, platí, že je zrušena od počátku. Mne zaujalo, četla jsem si jak důvodovou zprávu, tak jsem se seznámila i se stanoviskem vlády Jiřího Rusnoka, a její stanovisko je neutrální. Vláda však současně poukázala na sporné body předloženého návrhu zákona, které by mohly v praxi vyvolat problémy zejména v souvislosti s navázáním účinnosti smlouvy na její zveřejnění. To je jeden z momentů, který je potřeba uvést správně v legislativní postup. Vládě se nelíbí ani fakt, že poslanci předložili návrh ve dvou variantách. To samé by mohlo hrozit u nás, kdybychom neměli možnost ještě pořádně tento zákon prodiskutovat, věnovat se tomu následně ve výborech v dalším čtení. Dívala jsem se také na weby třeba města Košic, protože mnohá slovenská města to mají přímo na svých webech také už, podobně jak zde byla jmenována města u nás v České republice. Svaz navrhuje také stanovit minimální limit, kdy by se toto mělo zveřejňovat. Padlo tady už, jak to je na Slovensku. Narazí na praktické problémy a povede k soudním sporům.